Vybírat budeme z kandidátů: Robert Čep, který má 80 hlasů z prvního kola, a paní Vlasta Radová, která od nás získala 28 hlasů. Prosím o přerušení tohoto bodu.
Ano, přerušuji tento bod. Nyní se budeme věnovat bodu Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře Slovo má pan předseda volební komise.
V Radě České tiskové kanceláře zahajujeme novou volbu, podruhé. V té jarní dvoukolové volbě Sněmovna nebyla úspěšná a nikdo nebyl zvolen. Piráti navrhují paní Angeliku Bazalovou, SPD navrhuje pana Michala Semína a hnutí ANO navrhuje Davida Soukupa. Neobsazena jsou tedy dvě místa, vybírat budeme ze tří kandidátů. Případně zvoleným členům započne pětileté funkční období dnem volby. Volební komise navrhuje volbu tajnou dvoukolovou. O tomto musíme rozhodnout hlasováním, ale nejdříve prosím, pane předsedající, o otevření rozpravy.
Ano, otevírám rozpravu. Máme zde přihlášku do rozpravy. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Chtěl bych vás požádat tímto o její podporu.
Pan předseda Fiala s přednostním právem v rozpravě.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD opět kandiduje na tento post pana Michala Semína. Dovolte mi, abych vás na závěr všechny poprosil ještě o podporu kandidáta hnutí SPD Michala Semína.
Faktická poznámka.
Děkuji, jen krátce.
Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane přesedající. Nebudu vystupovat k volbám, k tomuto bodu, pokud samozřejmě mi to prominete. Já vím, že kroutíte hlavou a tak dále. Mám na sjetině zdržel se, a chtěl jsem hlasovat pro.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Děkuji. Zůstáváme u volebních bodů.
Zahajuji hlasování. Já přerušuji projednávání tohoto bodu. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
V Dozorčí radě Státního fondu rozvoje bydlení budeme obsazovat dvě volná místa. My jsme na červencové schůzi jedno místo obsadili. Byl zvolen pan Jan Babor. V usnesení číslo 136 ze stejného data přijala následující návrhy poslaneckých klubů na čtyřleté funkční období členů Dozorčí rady. V této volbě budeme obsazovat dvě místa a vybírat ze čtyř kandidátů. Volební komise opět navrhuje volbu tajnou, o čemž bychom měli rozhodnout hlasováním. A předtím prosím o otevření rozpravy.
Hlásí se někdo k tomuto bodu? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu na tajnou volbu, tak jak ho přednesl pan předseda Kolovratník. Návrh byl přijat.
Děkuji.
Takže prosím, máte slovo.
Tak tady v tomto případě, dámy a pánové, se jedná o novelu zákona, kterou podepsalo 77 poslanců, což si myslím, že je velmi unikátní a jedná se o obrovskou shodu napříč politickým spektrem. Já jsem mnohokrát za tuto shodu děkovala, jsem za ni opravdu vděčná, protože řeší problém týrání zvířat. Postihují se tím tedy i množírny zvířat, což opět je jev, který se bohužel v České republice, tedy ale nejenom v České republice, i v jiných zemích, velmi často vyskytuje a který vede k tomu, že zvířata trpí. Jedná se tedy o zákon, který byl už i ve výborech. A protože v těch výborech padla celá řada připomínek a pozměňovacích návrhů, tak jsme hodně na tom odpracovali mnozí v tom smyslu, že jsme se snažili opravdu vzít všechny ty připomínky velmi vážně a zpracovat takový pozměňovací návrh, který by byl komplexní a který by mohl být opravdu napříč politickým spektrem vyhovující. To by byl i ten můj požadavek na vás. No a vypršel mi čas, tak vám děkuji za pozornost.
Děkuji, rozumím. V tom případě je na řadě pan poslanec Tomáš Martínek s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Vážené dámy, vážení pánové, jenom velmi krátce. Myslím, že to je škoda už jenom proto, že v rozpravě byl přihlášen poslední řečník.
Ano, takže já jenom zrekapituluji ten návrh. Dobře, rozumím. Dále je na řadě pan poslanec Vojtěch Munzar.
Vy ten návrh zákona budete znát pod pracovním názvem založení firmy za jeden den. Tento návrh si klade za cíl odstranit byrokracii, snížení finančních a časových transakčních nákladů a také zvýšit atraktivitu založení podnikání. A já to pokládám za velice důležité. My jsme poslední roky spíše svědky kroků ze strany vlády a státu, které zpřísňují a regulují podmínky pro podnikání. Na tom je jednoznačně vidět, že se to posouvá. Já jsem přesvědčený, že zdravá a silná ekonomika musí mít základ v soukromých aktivitách lidí, kteří jsou nezávislí a aktivní. Nicméně jak jsem tady řekl, poslední dobou jsme svědky vytváření spíše nepřátelské a nepříznivé atmosféry pro podnikání, která vyžaduje absolutní neomylnost na straně podnikatelů ze strany státní moci. Tato nepřející a netoleranční atmosféra a přemíra regulací, šibeniční lhůty a nepřiměřené pokuty odrazují lidi od podnikání. A nedivme se.
Takže souhlasíte s tím, abychom nejprve hlasovali o panu poslanci Martínkovi, a potom o panu poslanci Dolínkovi? Není proti tomu žádná námitka? Předpokládám, že víte, o čem hlasujeme. Návrh byl zamítnut. Je to návrh na vyřazení tohoto bodu z programu schůze.
Způsob zdanění pojišťoven je podle nás extrémně nešťastný, je nespravedlivý a Česká národní banka k tomu dává negativní stanovisko právě proto, že vy zdaňujete i rezervy, které sama Česká národní banka pojišťovnám nařizuje držet. To je prostě podle mě způsob, který není žádným způsobem obhajitelný. To je první základní výhrada. Zvyšovat sazby u všech forem hazardu s výjimkou té nejškodlivější je prostě na hlavu postavené. Místo toho, abyste řešili výherní automaty, které stále představují v České republice ten největší problém, tak řešíte úplně všechno ostatní a výherní automaty ignorujete. Nevidím důvod zvyšovat živé hry, nevidíme důvod zvyšovat kurzové sázky. Tam prostě je potřeba to nějakým způsobem racionalizovat. Já doufám, že se to v této Sněmovně podaří. Úplně nepochopitelný návrh na zvýšení vkladu do katastru nemovitostí o tisíc korun na dva tisíce. Takže když si člověk kupuje pozemek, co stojí pět tisíc, tak zaplatí dva tisíce poplatek, to je přece úplně na hlavu postavené. Ten paragraf je prostě naprostý omyl, který se tam dostal podle mě nějakou byrokratickou chybou. Máme jedinečnou šanci to napravit. Děkuji.
A nyní prosím do rozpravy pana poslance Munzara.
Děkuji, pane předsedající. Cílíme na zajištění rovných a spravedlivých podmínek pro práci a podnikání a nebudeme zvyšovat daňovou zátěž. Ctíme princip daňové neutrality." Jsou to citace z programového prohlášení vaší vlády, této koaliční vlády. A jaká je skutečnost? Tak se ten návrh jmenuje. Tedy to, co vláda říká, a to, co dělá, jsou dvě různé věci. Já jsem tady při jednání o důvěře vládě říkal, že vládní prohlášení je sestaveno podle hesla "nikdo vám nedá tolik, kolik my vám dokážeme slíbit". A ukazuje se to bohužel dříve, než jsem si myslel. V březnu tohoto roku mi premiér Andrej Babiš v odpovědi na interpelaci od tohoto pultíku říkal, že žádné daně, žádné daně vláda zvyšovat nikdy nebude. Udělejte si obrázek sami ve světle projednávaní těchto zákonů a tohoto dnešního návrhu o hodnotě těchto slov. A tento přístup také o něčem svědčí. Vláda tím jednoznačně ukazuje nejenom nám, ale celé veřejnosti, že rezignovala na skutečné ekonomické a fiskální řízení státu. Státní finance řídí pouze z úředního a úřednického hlediska a z účetního hlediska, a to nemůže nikdy dopadnout dobře. Tento přístup dospěl k tomu, že státní rozpočet je dnes připraven na ekonomickou krizi hůře než před deseti lety. korun z kapes daňových poplatníků.
Reakce paní ministryně spravedlnosti Benešové byla, že trestní řád kvůli tomu měnit nebude, protože se nemá měnit kvůli jednotlivým případům. Skutečně, neměli bychom vstupovat do zákonů kvůli jednotlivým případům. Ta úprava je velice jednoduchá. Takto jednoduchá úprava to je. A teď ta zvláštnost. Na konci července zasedala vláda a vláda s tímto řešením vyjádřila souhlas bez jakýchkoliv dalších připomínek, bez jakýchkoliv dalších výtek. A my tím, že odkládáme toto řešení, umožňujeme, aby další vrazi chodili po ulicích. Otevřeme, půjdeme do výborů, kde zkrátíme projednání na 30 dní. Přitom Ministerstvo spravedlnosti připraví svůj oponentní návrh a ten bude zapracován a za dva měsíce můžeme mít celý zákon vyřešen. Prosím, podpořte to.
Čas právě vypršel. Další přihlášený k návrhu na změnu schváleného pořadu schůze je pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout na pořád schůze nový bod, kdy by mělo jít o informaci ministra školství o řešení nedostatku míst v základních školách v okolí velkých měst. Máme už poměrně přesně zmapováno, jak velký problém v okolí velkých měst představuje nedostatečná kapacita škol. Já jsem na ten problém opakovaně upozorňoval Ministerstvo školství, bohužel pro příští roky nebude existovat žádný dotační titul, který by umožnil tento vážný problém řešit. V okamžiku, kdy okolí Prahy, malá města, malé obce nebudou mít k dispozici pomoc státu, vyvstane velmi závažný problém jak pro obce a města, tak samozřejmě pro stát, jakým způsobem zajistit povinnou školní docházku dětí. Bohužel v tuto chvíli neexistuje žádný koncepční materiál, průzkum, který by byl schopen zachytit aktuální vývoj v suburbii velkých měst, který by dokázal přesně kvantifikovat z úrovně Ministerstva školství či Ministerstva financí, jaká je reálná potřeba, jak se Česká republika s tímto problémem vypořádá, kde přesně by ty školy měly vzniknout. Ale bez podané pomocné ruky státu je ten problém opravdu neřešitelný. Rozsah jen v okolí Prahy 5 miliard korun v nejbližších čtyřech letech ale nutně vyžaduje aktivní krok, spolupráci jednotlivých resortů na tom, aby se podařilo finanční prostředky získat a dotační programy připravit. Pokládám rozsáhlejší informaci ministra školství za nezbytnou věc pro to, abychom se dokázali do budoucna s tím problémem vypořádat, abychom ho dokázali kvantifikovat. A co je podstatné, to není v žádném případě volání po tom, že tu má existovat jednoduché řešení pro všechny, kteří přijdou. Dosavadní programy jak Ministerstva financí, tak Ministerstva školství už zahrnovaly povinnost těch obcí vycházet z demografické studie, sledovat to, co to má znamenat, co to může znamenat v nejbližších letech. Já jsem přesvědčen, že pro vyřešení tohoto problému je ale důležité, aby samo Ministerstvo školství ve spolupráci s kraji i ve spolupráci s obcemi nachystalo jasnou studii, výhled, koncept toho, jakým způsobem budou finanční prostředky ze státního rozpočtu uvolňovány, jaká budou platit pravidla pro obce a města, případně svazky obcí a měst k tomu, že nebudou vyrůstat nekoordinovaně dvě malé školy vedle sebe, ale že se podaří v tomto směru sdružit úsilí a nasměrovat výstavbu těch škol nejenom k tomu, aby vznikla kapacita, ale zároveň aby v té budoucí škole, v té budoucí kapacitě bylo možné zajistit co nejkvalitnější vzdělávání. Protože pořád ještě jenom samotné finanční prostředky na budovu nezajistí to, že tam také se bude dětem dostávat adekvátního vzdělání. Dovoluji si tedy navrhnout na úterní odpoledne příštího týdne nový bod, který by nám přinesl odpověď na to, jak se Ministerstvo školství jako nejkompetentnější resort v této oblasti zabývá nezbytnými finančními prostředky na vybudování dostatečné kapacity základních škol v okolí velkých měst.
Děkuji, jenom se ujistím kvůli hlasování, pane poslanče, to znamená, že zařadíme nový bod na úterý odpoledne, aniž byste specifikoval čas nebo pořadí. Ano, rozumím.
Budeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Dolínka, připraví se pan Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za případnou podporu návrhu.
Byl zaznamenán. Nyní vystoupí pan poslanec Ivan Adamec, připraví se pan poslanec Karel Krejza.
Takže konkrétně co se tam děje. Argumenty jsou tyto: Česká republika je jednou z pouze čtyř členských zemí Evropské unie s nulovou tolerancí alkoholu. Kromě nás se jedná o Slovensko, Rumunsko a Maďarsko. Podle publikace České technologické platformy pro potraviny nevykazují státy, které tolerují nízké dávky alkoholu, vyšší iniciaci dopravních nehod než státy s nulovou tolerancí. Naopak daleko více tyto kompetence snižuje stres, nevyspání, konzumace medikamentů a celkový zdravotní stav. O těch už jsem tady mluvil. Navrhovatelé zároveň počítají se zvýšením sankcí pro řidiče překračující limit půl promile. Řeknu to takto. Děkuji za pozornost.
Bylo zaznamenáno a bude hovořit pan poslanec Karel Krejza, připraví se Bohuslav Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. V případě, že se nepodaří zařadit tento bod dle jeho přání, navrhuji, aby byl zařazen na příští pátek jako druhý bod našeho jednání. O co se jedná? Ovšem nevíme, co se stane v momentě, kdy na toto povinné školení zapomenete, například v případě nehody, jak se k tomu bude chovat pojišťovna, jak se k tomu bude chovat váš zaměstnavatel.
Nyní se zkrácená lhůta pro vydání řidičského průkazu do pěti pracovních dnů týká pouze výměny řidičského průkazu, případně rozšíření o další skupinu. Pokud tedy jde o nové řidiče, žádají nejenom o prosté vydání řidičského průkazu, ale především o samotné řidičské oprávnění. Zákonné řešení, které by umožňovalo žadateli o udělení řidičského oprávnění, který úspěšně absolvoval závěrečné zkoušky v autoškole, vydat řidičský průkaz ve zkrácené lhůtě v současné době bohužel neexistuje.
Je zaznamenán na čtvrtek 11 hodin.
Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Je to tisk, který reaguje na to, že v posledních letech Česká republika zažívá velké rozevírání nůžek mezi centrem a regiony, že Praha přirozeně jako každé centrum - a v době urbanizace je to světový trend - bohatne, roste, ale zároveň se u nás děje to, že regiony chudnou. A tak máme regiony v České republice, které jsou na třetině HDP Prahy a které mají jenom čtvrtinu vysokoškolsky vzdělané populace ve srovnání s Prahou. A tam zjistíte, že jediný z regionů jak na území České republiky, tak na příhraničním území Slovenska, Polska i Německa i Rakouska, jediný z regionů, který reálně v posledních letech poklesl v HDP, je region Ústeckého a Karlovarského kraje. To je jeden z důsledků toho, že koncentrujeme bohatství České republiky do Prahy, a Praha už s tím sama začíná mít potíž. Návrh Starostů a nezávislých je přesunout 23 centrálních úřadů státní správy do krajských měst. Já vás tedy žádám o podporu tohoto návrhu zákona, který je prospěšný pro budoucnost České republiky. Je to tisk 551, abych byl přesný, a bod 172 této schůze, kde bych vás chtěl požádat o pevné zařazení po předchozím bodu o přesunu úřadů, jestli to tak můžu nazvat. Nedohledal jsem stejný příklad. Tato vražedkyně v roce 2017 se svým partnerem, který dostal 28 let vězení, zavraždila člověka pro 34 tisíc korun, jeho tělo pohodili do kukuřice.
Hospodaření státu se státními financemi se za poslední dobu vytrvale zhoršuje. Je to jednorázový příjem, který se v dalších letech nebude opakovat. Vláda tak tím trestá zodpovědné jednání a tvoření rezerv. A myslím si, že tímto dává trhu signál, že rezervy se v prostředí České republiky nemají tvořit, protože mohou být kdykoli v budoucnu zdaněny. Daňovým balíčkem vstupujete zároveň do sektoru bydlení, a opět negativně. Návrhem chcete opět prodražit pořízení vlastního bydlení. Ten chcete zdvojnásobit. Argumentujete tím, že kvůli inflaci je potřeba k tomu zvednout tento poplatek. Tato daň trestá ty, kteří si chtějí pořídit vlastní bydlení. Od roku 2016 daň z nabytí nemovitosti platí kupující z peněz, které již jednou zdanil. Pokud by byla ze strany Ministerstva financí ochota a ze strany paní ministryně ochota zrušit daň z nabytí nemovitosti, pak by možná byla ospravedlnitelná diskuse o administrativních nákladech na změnu vlastnictví, kterou každá tato změna přináší. Bohužel tato diskuse se nevede. Vede se tady jenom jednostranná diskuse o zvýšení poplatků a zároveň se tady odmítá zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zároveň Česká národní banka v oblasti bydlení zpřísňuje podmínky hypoték a vláda k tomu předkládá, a budeme tady o něm jednat, návrh zákona, kterým chce ještě zvýšit regulační pravomoc České národní banky. Na celém daňovém balíčku je jednoznačně vidět, že jste rezignovali na tvorbu skutečné fiskální politiky a hodnocení státních kroků do ekonomiky. Řízení státních financí jste zúžili pouze na jedinou otázku - kolik ještě z lidí vymáčknete peněz. Neekonomické řízení státních financí a pouze účetnický přístup stávajícího vedení ministerstva vede náš stát bohužel dlouhodobě do stále větších a větších problémů. A ruku v ruce s takovou zátěží rostou časové i finanční náklady na administrativu, kterou musí takový podnikatel pro stát udělat. Daňová administrativa je pak největším nositelem této byrokratické zátěže. Vyplývá to například ze studie poradenské společnosti BDO a univerzit německých Paderbornu a Mnichova. Myslím, že to není úplně dobrá vizitka. Podle studie Světové banky Doing Business na rok 2019 obsadila Česká republika až 45. místo v indikátoru platby daní. Když si to převedeme například na hodiny, tak tato studie ukázala, kolik hodin musí strávit takový podnikatel či firma svou daňovou administrativou. U sociálního pojištění je to 75 hodin za rok, u daně z příjmu 53 hodin za rok a u DPH 102 hodin za jeden rok. Dle další studie PricewaterhouseCoopers byl v roce 2017 čas potřebný ke splnění daňových povinností v České republice sedmý nejvyšší v rámci evropské osmadvacítky. To je ten skok v administrativních povinnostech třeba pro OSVČ, které využívají paušály, a pro ně nastává nutnost daňové evidence plateb přijatých i vydaných od plátců DPH včetně povinnosti například kontrolního hlášení. Díky inflaci získávají možná více na tržbách, ale zároveň i souvztažně jim rostou náklady, a to vše posouvá obrat nad hranici 1 milion korun, který má dnes jinou faktickou hodnotu než před 15 lety.
Koneckonců dnes ráno jsem taky zaznamenal jednu povinnost, kterou někteří kolegové opomněli. A myslím si, že ta povinnost je zbytečná.
Děkuji za návrh, je poznamenán. Hovořit bude pan poslanec Bohuslav Svoboda.
Myslím si, že to je situace, která vyžaduje, abychom jednali jenom o takových tiscích, které jsou smysluplné, které v té akutní fázi jsou potřebné a které posunou naši legislativu a fungování státu někam dopředu.